Ptám se na závěrečná slova navrhovatele či pana zpravodaje. Má někdo jiný návrh? Nemá. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán rozpočtovému výboru, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Tento návrh byl přijat. Tím končím první čtení tohoto návrhu zákona.
Jeho každoroční splátky je možné uhrazovat jenom dalšími vypůjčenými peněžními prostředky, a to z největší části vypůjčenými prostřednictvím vydávání a prodeje státních dluhopisů.
Děkuji za slovo.
Pardon, pan poslanec František Laudát se hlásí. Děkuji panu poslanci. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Neeviduji žádnou žádost a končím tedy obecnou rozpravu. Má ještě někdo nějaký jiný návrh? Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh výboru pro bezpečnost. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu výboru pro bezpečnost. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Další návrh, který přednesl pan poslanec Václav Klučka, je návrh na přikázání tohoto zákona výboru pro obranu. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 146, přihlášeno je 165 poslanců, pro 136, proti žádný. Pan poslanec Votava navrhl přikázat tento zákon rozpočtovému výboru. Zahajuji hlasování o přikázání rozpočtovému výboru. Kdo je proti? I tento návrh byl přijat. I tento návrh byl přijat. Posledním návrhem je návrh na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Zahajuji hlasování o návrhu na prodloužení lhůty k projednání o 30 dnů. Lhůta byla prodloužena o 30 dnů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy k tomuto návrhu zákona nebyly předneseny. Otevírám tedy obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli nemám žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se, zdali je zájem o závěrečná slova navrhovatele či zpravodaje. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Přednesu návrh usnesení, o kterém budeme následně hlasovat: " O tomto usnesení zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Mám tu faktickou poznámku pana poslance Radima Fialy? Tím končím projednávání tohoto návrhu zákona, který byl schválen. U stolku zpravodajů zaujal místo ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodaj kontrolního výboru poslanec Vladimír Koníček. Otevírám obecnou rozpravu. Ani k archivnictví a spisové službě nevidím žádnou přihlášku. Pokud se tedy nikdo nehlásí, rozpravu končím. Pokročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Prosím pana zpravodaje, aby přednesl pozměňovací návrh a před hlasováním se k němu vyjádřil.
Děkuji, pane předsedající. Moje stanovisko je kladné.
Děkuji jak za návrh, tak za stanovisko. Má k tomuto postupu někdo nějakou námitku? Dám tedy hlasovat o pozměňovacím návrhu. Stanovisko navrhovatele, pane ministře? Kdo je proti? Pozměňovací návrh byl přijat. Nyní tedy přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme schválili návrh zákona ve znění pozměňovacího návrhu, tak jak byl přijat, a s návrhem byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Dalším bodem našeho programu je Pardon, pan poslanec Michal Kučera.
Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. To taky myslím asi není vhodné.
Jsem přesvědčen, že v rámci společné bezpečnosti společného finančního trhu v Evropě je tento návrh nezbytný. Jsem přesvědčen, že má být implementován do českého právního řádu. Byl jsem přímým účastníkem velmi intenzivních a velmi složitých debat, které trvaly téměř tři roky na úrovni Evropské unie.
Na jedné straně říká tři roky o tom jednal, je to super, a na druhé straně to vetuje.
Pokud cítíte svoji roli jako pošťáka, prosím, odeberte se k České poště.
Rozumím tomu, že ve Sněmovně se mluví hrozně dlouho o všem možném. Určitě tady vystoupí plno řečníků. A já předkládám návrh, který pan bývalý ministr financí Kalousek, jednal o něm tři roky. Celkově tomu nerozumím, takže se omlouvám. A určitě budu sloužit Sněmovně, kdykoli k tomu budu vyzván.
Faktická poznámka pan poslanec Volný, potom pan předseda Kalousek. Jenom se zeptám: Fakticky, nebo řádně? Řádně. Musíme počkat.
Chtěl bych podotknout podle zásad logiky, že tyto varianty se vzájemně nevylučují. Zdůrazňuji, že ho podporuji. Že vám chci podat své svědectví, že je skutečně výsledkem téměř tříleté intenzivní a velmi komplikované diskuse na úrovni všech států Evropské unie, a znovu zdůrazňuji, že tento kompromis podporuji. Ale to, co zjevně panu místopředsedovi vlády nedošlo, a teď ponechávám na jeho uvážení, zda proto, že není normální, nebo proto, že tomu nerozumí - nedošlo mu to, že nám extrémně záleží na tom, aby tento národní parlament měl šanci se s tím skutečně seznámit a aby dospěl k názoru jako zástupce svých voličů, že schválení tohoto zákona je dobré proto, že je to dobré pro Českou republiku a pro její obyvatele.
Návrh na volbu Veřejného ochránce práv Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Dovolte mi, abych vás seznámil s druhým kolem první volby veřejného ochránce práv. Na základě výsledků včerejšího prvního kola do druhého kola postoupili paní Anna Šabatová a pan Stanislav Křeček. Včera jsme si odhlasovali volbu tajnou, takže volba bude opět probíhat tajným hlasováním. Stejný čas bude volební komise potřebovat na jejich zpracování.
Ano, ještě pan kolega Klán upřesní postup volební komise.
Já jenom ještě upřesním hlasování. To znamená, že buď jednomu dáte kolečko, druhému křížek, nebo dva křížky.
Ano, děkuji.
Děkuji za slovo. Důvodem předložení tohoto vládního návrhu zákona je především snižování administrativní zátěže zaměstnavatelů, potom podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením a úprava kontrolní činnosti na úseku zaměstnanosti. Jedná se o komplexní novelu, která zasahuje do několika právních předpisů. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já si vás dovoluji požádat o propuštění tohoto návrhu do druhého čtení. Děkuji za pozornost.
V roce 1933 na území Československa byla nezaměstnanost 740 tis., při podělení se na Česko a Slovensko to vycházelo 470 tis. na české země a ten zbytek na Slovensko. Takže já jenom v tom svém krátkém vystoupení bych chtěl požádat, aby to bylo propuštěno do druhého čtení a zároveň aby to bylo přikázáno výboru pro sociální politiku, který by se měl dále zabývat těmi věcmi, o kterých se tady hovořilo, a některé věci samozřejmě se budou moci ještě v rámci této debaty upravit.
Otevírám obecnou rozpravu. Yatím mám jednu přihlášku od pana poslance Miroslava Opálky, který má slovo.
Vážené kolegyně, kolegové, nebudu zdržovat dlouho. Popsané jsem si nechal na lavici do druhého čtení. Chtěl bych ale upozornit, že tato novela byla předkládána už v minulém volebním období ke konci a vzhledem k tomu, že se rozpouštěla Sněmovna, nebyla projednána, neboť i tehdejší pravicová koalice si uvědomila, jak silně zasáhla do zaměstnávání zdravotně postižených občanů svými reformami.
Zeptám se na závěrečná slova. Ani pan zpravodaj ani paní ministryně nemají zájem. Žádný návrh kromě toho, abychom tento tisk přikázali, nepadl, a je zde tedy návrh na přikázání k projednání výboru pro sociální politiku. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí, abychom přikázali tento tisk výboru pro sociální politiku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Se změnou zpravodaje byl vysloven souhlas. Otevřu rozpravu podrobnou.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Proběhla podrobná diskuse, velice obsáhlá.
Ale ještě je zde vystoupení s přednostním právem pana předsedy klubu TOP 09 pana poslance Kalouska.
Dámy a pánové, máme před sebou plnění státního rozpočtu, byť za období dávno minulé. Přesto klíčový materiál pro jakéhokoliv ministra financí, zvlášť pro toho, kdo zdůrazňuje, jak důležité je zvýšit efektivitu výběru daní. Ministra financí tu postrádám. Z pověření vlády plnění rozpočtu předkládá ministr životního prostředí. Mám to chápat tak, že pro budoucí časy povolení odstřelu kormorána bude předkládat ministr dopravy? A zákon o pohřebnictví třeba ministr bez portfeje, o němž z ústavního zákona víme, že nemá žádný orgán, takže konečně už víme, co je to ta portfej? Proto si dovoluji předložit procedurální návrh přerušit hlasování o tomto bodu, než bude přítomen ministr financí.
Ano, já samozřejmě o tomto nechám hlasovat, a to bez rozpravy. Je zde žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím. Pan předseda klubu TOP 09 navrhuje přerušit projednávání tohoto bodu do doby, než bude přítomen pan ministr financí. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Další přihlášky do podrobné rozpravy nemám, proto podrobnou rozpravu končím. Usnesení jste slyšeli z úst pana zpravodaje. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení tak, jak byl přednesen panem zpravodajem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci a samozřejmě vážený pane předsedo, já bych nejprve jako zpravodaj chtěl zdůraznit, že se jedná o zprávu o hospodaření České televize za rok 2012, tedy je to dávná minulosti a není naší chybou, není chybou této sněmovny ani volebního výboru, že jsme ji projednávali takhle pozdě. Nemusím připomínat politické události, kvůli kterým se dostala na pořad dne až dnes. Jak všichni víme, Česká televize je organizace, která má hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, a to se České televizi podařilo. Nepraví se v ní nic o takových věcech, jako jsou napjaté vztahy uvnitř zpravodajského oddělení televize. Nepraví se nic o tom, zda televize vynakládá zcela účelně více než dvě miliardy korun, za které nakupuje externí služby a externí pořady. My všichni víme, že televize je prvořadé politikum a že tady obcházeli různí lobbisté či najatí přesvědčovači, kteří vás asi chtěli přesvědčit, že je tu zprávu třeba schválit. Ale ne proto, že bychom měli nějaká podezření, nýbrž proto, že z té zprávy, která je ověřena dobrou auditorskou společností, to vyčísti nelze.
Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní žádnou přihlášku, tak ji končím. Zazněl pouze jeden návrh na usnesení z úst pana zpravodaje a já o něm nechám hlasovat. Kdo je proti tomuto návrhu? Pan zpravodaj může tedy vystoupit.
Takže bychom si ta uvedená čísla mohli sami porovnat. Dále si prosím musíme uvědomit, kam naše republika chce směřovat. Jestli chceme směřovat k vyspělým evropským zemím, kde míra recyklace dále narůstá, anebo úplně jiným směrem. Proto by uvedené cíle v zákonu o obalech měly být především motivační. Argument, který říká, že uvedené se bude řešit v následujících letech a v jiných zákonech, ten v tuto chvíli neberu.
Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další přihláškou je přihlášen pan poslanec Jan Zahradník.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já skutečně s panem předřečníkem, vaším prostřednictvím, pane předsedající, si dovoluji souhlasit s tím, že se chceme blížit vyspělým evropským národům. Je to citlivá věc. A pokud nebudou, tak budeme sankcionováni a penalizováni. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Zahradníkovi. Nehlásí. Pokud se nikdo již nehlásí, tak tedy rozpravu končím. Ptám se na případná závěrečná slova pana navrhovatele a pana zpravodaje. Pan ministr.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, budu velmi stručný. Určitě vás nepřekvapím, když řeknu, že preferuji jako ministr životního prostředí variantu pozměňovacího návrhu A, tedy toho, který prošel výborem pro životní prostředí. Tento návrh nejde nad rámec již stávající dosahované úrovně recyklace a využití odpadů z obalů a navržené cíle odpovídají realitě a navíc k navyšování cílů dochází až od roku 2015, tak aby byla zachována právní jistota všech dotčených subjektů.
Nechce. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích a já prosím pana zpravodaje, aby oznámil postup při hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil.
Pokud nebude přijat, budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Urbana. A pokud nebude přijat, tak budeme hlasovat o návrhu pod písmenem C pana poslance Zahradníka. Poté bychom hlasovali o zákonu jako celku.
Děkuji panu zpravodaji za návrh procedury a ptám se, jestli má někdo námitku proti této proceduře. Kdo souhlasí s návrhem výboru pro životní prostředí, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Není námitka, děkuji. Mám tady čtyři faktické poznámky. Zahajuji tedy hlasování o návrhu pod písmenem B. Kdo je pro, ať zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat.
Saldo příjmů a výdajů systému zdravotního pojištění bylo záporné. Pro mě pracovně dobrý byznys pro správce konkursní podstaty. Pokud se týče regulačních poplatků a doplatků za léky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, tak o regulačních poplatcích bylo řečeno mnohé. Čili je to jenom důkaz toho, že ochranné limity fungovaly i v této době.
Bohužel ještě ne. Nyní otevírám všeobecnou rozpravu, do které eviduji přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky.
Tolik jenom proto, abyste byli informováni, jak se také vlastně vyvíjejí zdravotní pojišťovny v České republice.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Přistoupíme k rozpravě podrobné, v níž avizoval přihlášku pan zpravodaj.
Děkuji.
Já jsem chtěl jenom poznamenat - za prvé ti, kteří věří, že co Brusel činí, dobře činí, je to možná, ale možná byste se až divili, jak v rámci implementace se na podobné normy navěsí bych řekl českých domácích zlepšováků. To se prostě stává. Za druhé, pokud kolegové na pravici nestáhnou své veto, tak s tím asi moc nenaděláme, takže mi nezbývá než připomenout, že asi ten oprávněný výbor, který by to především měl projednat, je rozpočtový výbor. Takže bych rovnou navrhl projednání v rozpočtovém výboru.
Děkuji.
Vážený pane předsedo, paní poslankyně, páni poslanci, moje poznámka je spíše faktická, protože se tady začalo mluvit o tom, co musíme, nebo nemusíme díky tomu, že to přišlo z Evropy. Takže to jsme si nařídili my sami jako součást Evropské unie provádět transpozici příslušných právních norem.
Pan ministr financí má slovo, potom pan předseda Kalousek.
Já chci říci, že skutečně obdivuji politickou obratnost pana Kalouska, který mluví o zájmu občanů. Určitě jsou všichni dojati a utřeli slzu a určitě teď jsou...
Je to skutečně tak. O to tady vůbec nejde.
Ten bod jsme zařadili včera. Nebyl vůbec na programu schůze. Nevím, kdo z vás to přes noc měl čas přečíst. Někteří z vás to přečetli, já tomu rozumím, ale ti zřejmě věděli, že to přijde včera, že bude návrh na to, aby se to doplnilo na program.